Toto je návrh usnesení, o kterém bych pak požádal dát hlasovat.
Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. O závěrečné slovo není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování. Budeme hlasovat o usnesení, tak jak je přednesl pan místopředseda Bartošek. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Děkuji panu místopředsedovi a končím projednávání tohoto bodu.
Byl to proces, který trval několik volebních období, třeba se to povede někdy do budoucna.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane místopředsedo Bartošku, medaili nemáme, abychom vám ji mohli dát, ale chceme vám poděkovat za to, že jste se skutečně snažil, protože jsme přesvědčeni, že jste to vážně myslel dobře. My, kteří jsme hlasovali proti - na našem postoji nebylo vůbec nic osobního.
Nejprve pan navrhovatel.
Tyto metody jsou nebezpečné tím, že mohou výrazně ohrozit stav podzemních vod. V horním zákoně je už taxativně vyjmenována jedna nebezpečná těžební metoda, která je zakázána, a to je kyanidové loužení zlata. Říká, že třeba není známý pojem nekonvenční zemní plyn, ačkoliv jsem tady už zmínil, že je přímo v odborných studiích uváděn nekonvenční zemní plyn jako terminus technicus. Je dokonce přímo definován vymezením základních pojmů, co znamenají konvenční ložiska plynu a co znamenají nekonvenční ložiska plynu. Nevím, jestli si všichni uvědomujeme, o co se jedná. Omlouvám se, že to říkám trochu laicky, ale já si myslím, že takto je to srozumitelné. Taková technologie neexistuje. Taková ložiska jsou mezi Mělníkem a Benátkami nad Jizerou.
Ale sledoval jsem tehdy tu debatu a nepostřehl jsem to, o čem zde mluvil kolega Mihola. Nepostřehl jsem nikoho přísahajícího. Domnívám se, že jestli někdo vykládal zkazky o přísahách, tak se mohlo stát, že to byli prostě jenom lidé, kteří měli vidiny. Silně pochybuji, že někdo v tom stavu dávání přísah byl.
Děkuji.
Já bych zde jenom znovu zopakovala jak kolegyni Nytrové prostřednictvím paní předsedající, tak panu poslanci Miholovi. Tady nehovoříme o adopci dětí z ústavní péče a z ústavu. Tady vůbec o ústavech a adopci cizích dětí homosexuálními páry - o tom se tady nebavíme. Tady se bavíme úplně o něčem jiném.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tady jenom na část rozpravy a musím říct, že i ta vypovídá o tom, že někteří z přítomných si pravděpodobně návrh zákona ani nepřečetli a netuší, o čem diskutují. Čili to je realita, která už v naší společnosti existuje. Tento zákon ji nechce vytvářet. Tento zákon pouze akceptuje realitu a jeho cílem je zajistit, aby děti v těchto rodinách měly stejná práva jako ostatní děti. Nález Ústavního soudu se týká situace, kdy osoba homosexuální orientace podle dosavadní právní úpravy před nálezem Ústavního soudu mohla bez omezení osvojit dítě jako jednotlivec. To nemá žádný racionální základ. Je to omezení práv, které není vyváženo žádným jiným relevantním zájmem, který by takovéto omezení práv umožňoval. To také jasně řekl Ústavní soud. A tento zákaz individuálního osvojení, nebo adopce, jak chcete, proto zrušil. Konstatoval, že to je diskriminační, že to popírá princip rovného zacházení a že to je i nepřípustný zásah do ústavního práva na ochranu soukromého života. Přespříští týden by vláda měla tento návrh zákona projednat.
Děkuji. Eviduji šest faktických poznámek. S první prosím k mikrofonu pana poslance Kasala.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil i opravdu z praktické stránky. Tady bylo řečeno a prostřednictvím paní předsedající, paní poslankyně Nytrová, omlouvám se, ale váš proslov byl pro mě velmi homofobní. Můžeme samozřejmě požádat soud. A ještě na margo tradiční rodiny. Já ji samozřejmě taky podporuji a myslím si, že to je to nejlepší. Ale myslím si, že jsme rovnoprávní všichni.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Schwarzenberg. Poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili.
Prostřednictvím paní předsedající pane ministře, když chce člověk vyzvednout dítě z družiny, nepotřebuje tady k tomu tenhle statut. Proboha, neblázněme. Neuvádějte tady takové nesmysly! Prosím vás, to opravdu nejde.
Prosím, máte slovo. Děkuji.
Vážené kolegyně a kolegové, já jsem měl také možnost se seznámit s těmi nadšenci, kteří provozují české školy v mnoha zemích, například ve Spojených státech. Prostředky, které se na to navrhují, jsou velmi mírné a přiměřené tomu, čeho chceme dosáhnout.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, naše společnost má mnoho dluhů, ale jeden z dluhů, které máme, je vztah k našim krajanům. Jsme v tomto výjimeční. Mnoho dalších zemí v Evropě má své krajany a udržuje s nimi velmi pevné a intenzivní kontakty. V České republice je to jedna z oblastí, kterou jsme podcenili. Je potřeba těchto kontaktů využívat.
Děkuji za slovo. Ostatně mezi předkladateli jsou i zástupci klubu sociální demokracie. Včera jsme zahájili první čtení vládního návrhu. Já si myslím, že není ani praktické, abychom projednávali dvě novely školského zákona současně.
Paní kolegyni Fischerovou ještě požádám o strpení, protože jsou tady tři faktické poznámky. První Ivan Gabal, poté Anna Putnová, potom Ivan Adamec. První s faktickou poznámkou tedy pan kolega Ivan Gabal.
Děkuji za pozornost.
Nyní paní poslankyně Putnová také s faktickou poznámkou. Děkuji paní poslankyni Putnové. Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já tady budu reagovat na pana předsedu Sklenáka. Pak bych to tak vnímal.
Otevřeme další bod dnešního jednání a je to bod Táži se, zda je přítomen pan poslanec Chvojka, aby předložil návrh, případně aby jej zastoupil někdo z jiných poslanců, kteří jsou součástí navrhovatelů. Jsou to poslanci Stanislav Polčák, Jan Chvojka, Pavel Blažek a Jan Farský. Táži se, zda má někdo námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Dále zde mám omluvu. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Marie Benešová.
Děkuji za slovo.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to pana poslance Plíška.
A není to první návrh, který bychom propustili do druhého čtení, protože jsme už před časem propustili do druhého čtení návrh ústavní změny od poslanců KSČM, který se týká toho, že by poslanec ztratil mandát v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin.
Není zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj Karel Fiedler.
Já krátce zdůvodním dva pozměňovací návrhy, které jsou do systému nahrány. Tak jak jsem vlastně řekl již ve svém úvodním slově, jedná se víceméně o zpřesňující termíny a upravení zákona tak, aby navazovaly na sebe jednotlivé odstavce. Předmětná změna je nutná zejména z toho důvodu, že evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem, avšak pro potřeby zákona o soudních poplatcích je třeba na ni tak nahlížet. Uvedené umožní také stanovit poplatek za zápis prováděný notářem v návaznosti na položku 39 sazebníku poplatků.
Děkuji panu poslanci.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozornost.
Nikoho takového nevidím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, příp. pana zpravodaje. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Tak a já se omlouvám, ale teď mi není vůbec jasné, kdo to za vládu uvede, neb tady mám přeškrtnutého ministra zemědělství Mariana Jurečku, který ještě navíc kromě toho, že je přeškrtnutý, tak není přítomný. Zazní tedy zpravodajská zpráva. Prosím, pane zpravodaji.
Každý chápe, že vás to nutně uvedlo ve zmatek, protože předloha se týká daňové legislativy a daňovou legislativu má v každé zemi na starosti ministr financí. Nicméně v tomto případě je ministr financí především hlavním beneficientem této předlohy, tak se z toho vykroutil, a usnesení vlády ukládá zdůvodnění ministru zemědělství. A protože je také beneficientem této předlohy, tak dokonce usnesení vlády umožňuje panu premiérovi pověřit někoho jiného než oba dva beneficienty, jak pana ministra financí, tak pana ministra zemědělství. Ještě se k tomu dostaneme. Byla zrušena jako administrativně nákladná distorze, která nepochybně vedla a vede k poměrně masivním daňovým únikům. V boji proti daňovým únikům můžeme volit různé cesty. Jednu cestu nyní aplikuje vláda. Je to cesta kontroly na hraně buzerace. Je to cesta zvyšování administrativních povinností, zátěže a podezírání v podstatě každého. Jinou cestou je odstraňování výjimek, distorzí, zjednodušování a především odstraňování mezer, které k daňovým únikům vedou. Můžeme se samozřejmě přít o to, který z těchto dvou přístupů je efektivnější. Nicméně se asi nebudeme přít o to, že výjimky a distorze k únikům vedou.
Je to politické rozhodování a politické rozhodování by se nikdy nemělo kriminalizovat v tom smyslu, že je neekonomické. Prostě může být dobré politické rozhodnutí, může být špatné politické rozhodnutí, ale nemělo by být politické rozhodnutí trestně stíhatelné. A to si myslím, že je ten zakopaný pes. To mám velkou obavu, že asi touto cestou se vydat nemůžeme. A podle mého názoru by ta cesta byla nejvíc logická. Vrátit se k tomu, co fungovalo vcelku dobře na počátcích fungování obcí. Nejsem zastánce přílišného otevírání zákona o obcích. A je to tak vždycky. Prostě každá novela pro obce znamená zhoršení stavu. Takže já navrhuji propustit do druhého čtení skutečně už z toho důvodu, abychom se o těchto problémech bavili.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Tak nejprve vystoupí pan poslanec Novotný Martin s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Novotný Josef.
To je taková ta filozofie, že existují objektivní metody, jak přezkoumat třeba některý majetkoprávní úkon. To je pro nás čím dál víc úplně na posledním místě. A my se snažíme ta politická rozhodnutí objektivizovat, měřit, přezkoumávat nejrůznějšími kontrolami. Těch, které takto přezkoumat jde, je jenom velmi málo.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Novotný a připraví se pan poslanec Václav Horáček.
Děkuji za slovo. Takže z mého pohledu je to celkem jasná volba, že podpořím propuštění do druhého čtení.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Horáček s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Adamec.
Děkuji, pane předsedající. Ví, že těch zákonů bylo o mnoho méně, že jsme nebyli tak spjati, že i kontrolní systém byl jednodušší. K čemu se dostáváme teď? Kontrolní systém nám nikdo nepřevedl , byť jsme jako výbor o to žádali. A myslím si, že co alespoň trochu pomůže našim zastupitelům, našim radním, tak je dobře. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.
Děkuji. Omlouvám se, možná jsem to neřekl úplně jasně. Nemyslel jsem to jinak. Vůbec se neodvolávám na Evropu. V tomto případě samozřejmě jsme doma.
Po proběhlé diskusi jsem uvážil a avizovaný návrh nepřednesu.
Komise přece není od toho, aby připravovala legislativu na podporu rodiny. A mluvím o tradiční rodině. Dneska se tady rozpoutala debata. Ale já si myslím, že i tyto děti si zaslouží pozornost a právní úpravu.
Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Jakubčík. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Prosím vás kolegové, poslouchejme ty naše kolegy poslance právníky, kteří asi vědí, co říkají. Tím mám na mysli zejména kolegu pana poslance Stupčuka. Všichni se zaklínají starostmi dítěte, starostmi dětí, nebo péči o děti. Já s tím naprosto souhlasím. To bychom ten čas, který tady marníme tímto nesmyslem, využili daleko lépe!
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Jakubčíka. Prosím vaše dvě minuty.
Nechápu jednu věc. To je úplně to samé. Dodržujme zákony my a nechme dodržovat ostatní státy svoje zákony.
Děkuji. To byly v tuto chvíli faktické poznámky. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem paní ministryni Marksovou, připraví se pan poslanec Mihola. Prosím máte slovo.
Děkuji. Jinak jsem chtěla říci, že opravdu pro mě osobně je nejdůležitější, aby ty děti vyrůstaly v rodině, která je miluje. A to je česká realita. Anebo jestli ta rodina je s dvěma rodiči, kteří jsou stejného pohlaví. Tak mně je to úplně jedno. Já osobně několik takových párů znám, náhodou. Opravdu náhodou, jak jsem šla životem, tak jsem prostě takové potkala. Znám i takové, kde jsou dva muži a dítě. Znám i takové, kde jsou dvě ženy a dítě. A prostě chci jim pomoci aby když nastane nějaká špatná situace, abychom si byli jisti, že to dítě bude v komfortní situaci. A to si myslím, že bychom měli mít na mysli všichni.
Děkuji. Nyní se vypořádáme se zatím třemi faktickými poznámkami. S první prosím k mikrofonu pana poslance Černocha.
Já jenom vašim prostřednictvím panu kolegovi Jakubčíkovi. Ale je to pravda. Ano, ať se dodržují v Norsku zákony, které tam mají. Nikdo nemá právo Norům říkat, jaké mají mít zákony. A je to bohužel v rámci některých organizací, které jsou - a myslím si, že příklad dětí Michalákových je toho jasným příkladem. Kdy celou dobu se snaží dostat své děti zpátky.